Já děkuji za slovo.
Druhá poznámka k tomu, že jsem tady říkal hlouposti. Je to důvod k tomu, abychom s tím nesouhlasili, ale není to důvod ke změně Ústavy České republiky. Jdeme s kanonem na vrabce.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi.
Tady se opravdu Ústava nemění.
Já jsem chtěl říct jenom jednu věc, že jsem to vůbec nemyslel, že bych zesměšňoval. Tak s tou volbou bacha, abyste mě nikdy nevolili!
Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje.
Osobně se domnívám, že víc argumentů zaznívalo spíše pro přijetí této novely zákona o bezpečnosti České republiky. Ačkoliv samozřejmě, a já jsem to na začátku říkal, že ten cíl není bojovat s evropskou směrnicí o omezování legálního držení zbraní, byť byla i určitým impulsem pro započetí prací na tomto návrhu zákona. Takže i z tohoto pohledu novela ústavního zákona do budoucnosti může být pro Českou republiku důležitá. Tak to si myslím, že je opravdu dobré si pamatovat, jaký názor má pan poslanec. Takže jak jistě víte, Ministerstvo vnitra předložilo návrh na novelu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, který proběhl zkráceným připomínkovým řízením. Musím říct, že na to byl relativně krátký čas, zhruba půl dne, takže mnoho poslanců, kteří by jej chtěli připodepsat, v podstatě tu možnost neměli. To jenom pro pořádek, pro obecenstvo na galerii, že někteří, kteří ten zákon podporují od samotného počátku, jej ale nepodepsali prostě z důvodu té lhůty a rychlosti projednávání, ať už to byl pan poslanec Chalupa, který se k tomu hlásil, nebo třeba pan poslanec Lank, který jej nepodepsal, protože se stane zpravodajem na výboru pro bezpečnost a to by jako předkladatel nemohl. Tak se tedy tento návrh zákona, původně vzniklý, jak jsem řekl, stal návrhem poslanců napříč politickým spektrem.
Děkuji panu navrhovateli. Ptám se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo.
Chtěl bych snad tady mít jednu poznámku k mnohokrát deklarovanému některými a nedeklarovanému střetu zájmů. Domnívám se, že pokud se jedná o ústavní úpravu, která předepisuje nějaké ústavní právo, a to neprováděné, že je nesmysl tam deklarovat, jestli jsem, nebo nejsem ve střetu zájmů. Dále celá řada dalších poslanců, kteří uplatnili faktické připomínky. Jestli mě paměť neklame, nikdo nenavrhl návrh na vrácení navrhovateli k dopracování ani na zamítnutí návrhu zákona, pouze paní poslankyně Černochová předložila návrh na zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 54 dnů.
Že se bude bránit tomu, aby byla Británie nějak trestána, jak to slyšíme od některých představitelů Evropské unie, jak to slyšíme i od některých členských států. Británie je klíčová země, je to klíčová země pro celou Evropu. Na tom, že Británie je součást Evropy, se nic nemění, když odchází z Unie. Pracuje tam minimálně 35 tis. českých občanů, máme úzké vazby, máme vazby v rámci NATO, je potřeba, aby ty vztahy byly i po odchodu Velké Británie co nejlepší. To je samozřejmě dlouhodobá pozice Občanské demokratické strany a je to skutečně pozice, která je výhodná pro Českou republiku. Ten jeden scénář je rozpočtový status quo. To znamená, že Británie bude dále platit, bude také dále čerpat, i když už v letech 2019 a 2020 nebude členem Evropské unie. A dokážete si představit, co to bude znamenat. Tam by se dělo to, co u toho druhého scénáře v první fázi. To znamená, že by Velká Británie přestala okamžikem odchodu platit a státy EU by se rozhodly krátit výdajové kapitoly. Není to úplně jednoduché, tento scénář je komplikovaný, protože změny rozpočtového rámce vyžadují v Radě jednomyslnost. Jenom připomenu to, co jsem říkal minulý týden a o čem jsme tady mluvili i v Poslanecké sněmovně. Tedy dobře nečerpáme a to by mohlo při určitém vývoji do budoucna být pro nás velmi nevýhodné a ohrozit naši rozpočtovou pozici, pokud nastane ten scénář s krácením výdajů. A na to musíme taky myslet a i tomu se musí vláda věnovat. Ještě, aniž bych tomu přikládal stejnou důležitost, bych chtěl vyzvat pana premiéra, nebo se ho zeptat, zda věnuje dostatečnou pozornost i personálním otázkám, tedy zajištění lidí, kteří každodenně, nebo velmi často vyjednávají za Českou republiku a reprezentují Českou republiku v Bruselu a koordinují u nás evropskou politiku. Já tady jenom připomenu, že rezignoval státní tajemník pro evropské záležitosti na Úřadu vlády Tomáš Prouza a že tato pozice není jenom formální, musí být obsazena dobře, a věřím, že na tom vláda pracuje. Kdybych měl shrnout to, o čem jsem tady mluvil, a kdybych měl formulovat některé otázky zcela konkrétně, otázky, na které bych chtěl znát odpověď když ne tady, tak na tom avizovaném jednání výboru pro evropské záležitosti, tak bych se vrátil, nebo tak bych připomenul scénáře, které jsem tady popisoval z hlediska vývoje rozpočtu, a chtěl bych se zeptat, který ze tří scénářů ohledně možného výpadku britských příspěvků do stávajícího rozpočtu vláda podporuje a proč. Podobně, jak to bude dál do budoucna. Nebo budeme podporovat snížení či přerozdělení výdajů? To jsou všechno velmi konkrétní otázky, na které nepochybně v krátké době dojde a vláda na ně musí být připravena. A na posledním místě, ale rozhodně v neposlední řadě mě zajímá, zda budou vláda a její zástupci během jednání prosazovat, aby Evropská unie využila vývoj s brexitem ke skutečným a nutným reformám Evropské unie, protože takový scénář se samozřejmě nabízí. Dámy a pánové, je to důležité téma a já chci za Občanskou demokratickou stranu říct, že jsme připraveni podporovat společný postup. Jsme připraveni v této věci podpořit vládu, pokud vláda o takovou podporu bude usilovat a pokud s námi bude pravidelně komunikovat. A my jsme si toho dobře vědomi. ODS je připravena v této věci s vládou komunikovat a vládu podporovat. Podporovat společnou národní pozici, protože jde o hodně.
Omlouvá se do konce jednacího dne pan poslanec Tomio Okamura. Pan poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
My jsme zjišťovali, co to je za občany. Dohledali jsme je a oni se všichni vzdali toho podání a napsali, že skutečně to podání nepodali. Toto byla moje osobní zkušenost při budování tramvajové trati, na kterou přispěla vláda Švýcarské konfederace v rámci Švýcarských fondů, a zdravím tímto Ekologickou iniciativu.
Děkuji panu poslanci Martinu Novotnému. Nyní pan poslanec Jiří Junek, připraví se pan kolega Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Jenom velice krátce. Za druhé. Dneska se zabýváme tím, zda budeme, nebo nebudeme prodlužovat termín na zpracování územního plánu Prahy z jednoduchého důvodu. No a pokud jde o tu poznámku, že má KSČM ráda občanská sdružení. Já si pamatuji, jak se mnou kolegové z komunistické strany zacházeli, když jsem v roce 1989 zakládal Klub nezávislé inteligence. Je dobře, že už to tak nedělají.
Tak to byl pan kolega Gabal. Dodržel i čas k faktické poznámce.
Ten vztah by měl být vyvážený. A znovu upozorňuji na to, že mnohdy se velmi často svádí to, že se nestaví, na občanské iniciativy.
Děkuji panu poslanci Kučerovi. V tom případě dávám slovo v rozpravě ještě panu zpravodaji k jeho vystoupení. Protože nemám nikoho do rozpravy přihlášeného, rozpravu končím. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Děkuji vám. Můžete pokračovat, pane zpravodaji. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Tak, dobře. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, pane zpravodaji? Pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pan předseda klubu ODS má také stanovisko asi před hlasováním. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Zahájil jsem hlasování číslo 98 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další hlasování. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Jestli je absolutně totožné, tak dvakrát o téže věci nebudeme hlasovat. Vaše stanovisko, pane zpravodaji? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Zásadní nesouhlas paní ministryně byl úspěšný. Prosím, pane zpravodaji, pokračujte. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Děkuji vám.
Čili nikdo není vyloučen. To je celé. Není nikdo vyloučen.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Rád bych ambiciózně ukončil rozpravu před hlasováním, ale mám před sebou ještě čtyři faktické poznámky. První je pan kolega Zemek, potom pan kolega Stanjura.
Já to musím tedy odmítnout. Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, já se necítím být tím, který by tady blokoval stavby. A dovolím si ještě krátkou poznámku k paní ministryni. Děkuji za pozornost.
Já bych chtěl reagovat na vystoupení pana poslance Gabala. Tak nesmírně přísný, zbytečně přísný zákon o EIA nemá nikdo jiný než my. Ale já bych doporučoval všem, kteří nikdy neseděli v zastupitelstvu, které projednávalo územní plán, aby se tam šli někdy podívat. Nikdo proti tomu neprotestuje a je to správně. Proto máme zastupitelskou demokracii na úrovni obcí.
Pane předsedo, netrapte mě! Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, nemůžu za to, že se množí faktické poznámky, které reagují na průběh rozpravy.
Nyní pan poslanec Pavel Blažek, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Všichni k faktické poznámce.
Dobrý den, děkuji za slovo. Tak si prosím uvědomme, že jediný systém, kde mohou fungovat, je demokracie.
Nyní pan poslanec Martin Novotný, připraví se pan kolega Jiří Junek, také k faktickým poznámkám. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Pěkný den. Paní ministryně tady popisovala, o jaký pozměňovací návrh jde a o jakou fázi toho řízení se jedná. Já zkusím přispět takovou osobní zkušeností. Realizoval jsem v městě, kde jsem působil, stavbu, o jejíž ekologičnosti těžko mohlo být pochyb. Byla to tramvajová trať. Jejímu vzniku předcházela revitalizace brownfieldu po staré chemické továrně, který se vyčistil. Zároveň v rámci té stavby vznikl biokoridor a revitalizoval se vodní tok, který kolem té stavby probíhá. Pak se tam objevil bobr, tak se opět hledal bobr a nenašel se.
Je to dáno tou atmosférou mezi lidmi. Takže on z toho byl trošku vyděšen, ale to bylo řečeno na rovinu. To se nám opravdu také stalo. Udělali jsme mnoho pokroku k tomu, aby ty stavby se dělaly trošičku rychleji. Chápu opravdu tu snahu je trošičku omezit, protože ta nálada je taková, že se opravdu dost často blokují různé stavby, které je potřeba udělat.
Prosím.
Děkuji za slovo. Já se domnívám, že pokud ty titulky budou, tak budou spravedlivé, a podporuji předchozí postoj, protože skutečně není možné, abychom subjekty občanské společnosti vylučovali z rozhodnutí o tom, jak budou vypadat obce, jak budou vypadat třeba veliké plochy. Proto si myslím, že to je správné, a nedomnívám se, že politikové jsou jediní, kteří mají o tom rozhodovat. Je to takové docela paradoxní, když politikové tady dneska se v podstatě staví proti subjektům občanské společnosti. To nesmíme házet do jednoho pytle.
Pan poslanec Zemek, po něm pan poslanec Kučera.
A druhá věc. A vždycky tam ten rozhodující orgán je ta státní, ta veřejná správa.
Za to nemohou ekoteroristé, za to může neschopnost řídit dopravní stavby.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, nepopravujme posly špatných zpráv. Přece to, že je špatně připravená dokumentace nebo že úřady špatně rozhodují, za to nemohou občanské iniciativy a občané, kteří se ozvou. A ty statistiky mluví jasně, že zdržování infrastrukturních staveb není věcí obstrukcí dotčené veřejnosti, ale je to věcí nekvalitně připravených podkladů a vadného rozhodování státní správy. Tak tenhle návrat o mnoho a mnoho let zpátky si myslím nepřejeme. A koneckonců, odolali jsme tomuto pokušení už několikrát v minulosti.